Akorát si neumím představit, že by takový občan, takový strážník měl dva roky chodit a plnit svoje úkoly strážníka městské policie, kdy občan, znovu říkám, nerozezná, jestli se jedná o policistu, nebo strážníka beze zbraně. Odborná způsobilost. Současný strážník prochází v periodických zkouškách periodickým přeškolováním v současné době jednou za tři roky. Protože strážník městské policie je člověk na ulici a ten musí mít poměrně širokou znalost právních předpisů v činnostech, na které on dohlíží a koná. O měření rychlosti jsem hovořil, takže není potřeba o tom dále diskutovat. Zákon jako takový, budu rád, pokud projde do druhého čtení, budu rád, pokud o něm budeme moci diskutovat nejen ve výboru pro bezpečnost, ale také v podvýboru pro policii a obecní policii. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Nyní s přednostním právem pan ministr vnitra a po něm také s přednostním právem pan zpravodaj. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji. Já jsem ten poslední, který by chtěl brát pravomoci Policie České republiky a přesouvat je na městské policie. Snížení věku strážníků na 18 let. Já si nemyslím, že je dobré, že celníci přetahují policisty, že policisté přetahují městské policisty.
Tím neříkám, že to dělají všichni a všude, ale těch chyb se nějak začíná množit, navyšovat. Ale pro mě to dostatečné není. Mohlo to přeci jít i bez toho, že tady budu dotírat na ministra, a teprve poté, co bylo jasné a prošel ten bod - proč ty analýzy nemohly být zveřejněny dříve? Pan kolega Hovorka tady doplnil můj návrh usnesení v tom, že existuje ještě nějaká původní verze a potom opravená verze, a chce, aby bylo zveřejněno všechno. To bych poprosil, abyste tady potvrdil, nebo vyvrátil. To znamená, tam bylo zpoždění dva a půl roku. Mezitím se vystřídali tři ministři. A najednou velmi rychle je podána žaloba. Mně se dostaly do ruky neoficiálně názory jednak České geologické společnosti, která tedy ten soukromý posudek má k dispozici. Nechápu, proč nebyl zadán posudek, který by mohl sloužit jako žalobní podklad u této instituce nnebo u někoho skutečně věrohodného. Já to považuji za ostudný postup, který se v tomto případě stal. Popsané hypotézy se opírají spíše o vlastní odhady založené na individuálních zkušenostech a nejsou podepřeny relevantními analýzami a výpočty. Sesuv se navíc udal mimo staničení, ve kterých se dřívější poruchy svahů projevovaly. Z těchto důvodů ho považujeme za neobjektivní. Takže dvě instituce, o nichž já na rozdíl od zpracovatele toho soukromého posudku nepochybuji, vám nebo investorovi ŘSD říkají: tohle nedělejte. Něco se stalo.
Já nevím, jestli to všichni víte, ale městská policie nemůže měřit, jak si zamane. Prostě nemůže. To tak nejde! Ona musí mít souhlas Policie České republiky na místech, kde může měřit. To tak opravdu není. Ona to nedělá pro byznys, ona to dělá pro pořádek a pro bezpečí občanů. To přece tak je. To přece tak není. Žádné body se neodmazávají, všechno v pořádku. Zlatá brána do Krkonoš. No je to tak. Chtěli jsme tam něco jiného, ale prostě to je realita. Co se týká organizace dopravy, tak když pojedete k nám na hory, do Pece, na Černou Horu, tak pokud nebude městská policie trutnovská regulovat dopravu a řídit dopravu, tak tam prostě nedojedete. Takže já chci říct, aby tady nepadaly jenom takové ty negativní názory na městskou policii, ono je to velmi laciné to tady říkat, je to velmi laciné, nikdo nechce stavět městskou policii na úroveň Policie České republiky. Já to chápu. Tak to prostě není a nebude to tak nikdy. Městská policie by vždycky měla být služba občanům. Na něj chodí ty stížnosti, ten se s tím musí poprat, a ne tady parlament.
Pan kolega Kudela od 16 do 17 hodin. Nyní pan poslanec Jiří Koubek s faktickou poznámkou.
Tak podle mých informací ani v Praze ta městská policie na tom nevydělává, to jenom na uvedení.
Mám další dvě faktické poznámky, kolega Ondráček ještě bude trpělivý.
Děkuji, pane místopředsedo. Tento návrh je dobrý v tom, že rozšiřuje možnost mladým lidem nastoupit do nikoli služebního poměru, ale do zaměstnaneckého poměru k městské policii, protože ten věk 21 let, který je ve stávající úpravě, je omezení. Co vy na to? Ale to kolega Korte nemůže vědět, stejně jako to nemůžu vědět já, když nám to říkáte až tady nebo se to dočítáme z médií. Takže berte to jako moji prosbu na vás, abyste tyto věci komunikovali tam, kde máte, na výborech, a pokud chcete, aby to tady proběhlo hladce, tak předtím, než se to vůbec dostane na první čtení.
Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ano, děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, pane ministře, já se omlouvám Praze, protože samozřejmě správně mě opravil kolega Koubek. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc v souvislosti s tím, co říkala právě paní poslankyně Černochová. Ale je to opravdu problém.
Ještě faktická poznámka pana poslance Michala Kučery, ještě počká kolega Ondráček.
Máme tedy obrovský problém najít lidi, kteří by splňovali tyto kvalifikační požadavky.
Já jsem tady tu problematiku diskutoval ve svém regionu jak s kolegy z Městské policie v Pardubicích, z krajského města, kde sám jsem zastupitelem, ptal jsem se také na menších obcích ve svém kraji, například v obci Sezemice, která má necelé čtyři tisíce obyvatel. Má svoji vlastní městskou policii. Obec Skuteč, Hlinsko v mém kraji. Asi v celé republice těch příkladů jsou minimálně desítky. Stane se to asi v případě, že nějakým způsobem porušuji zákon. Za každým bukem, tak jak se říká, oni pouze vydělávají. Musí dát žádost. Zdůvodnit tu žádost, proč chce tam, kde měřit. Měření je na tom místě buď povoleno, nebo není. Jsou to články, nebo zdrojem je Ministerstvo vnitra. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
A když půjdeme podle těchto principů, tak i když to budeme upravovat v druhém čtení, tak to prostě dokážeme. Ale je potřeba si uvědomit, že od nich nemůžeme chtít vyšetřovat sofistikovanou kriminalitu. Ti lidé by měli sloužit obyvatelům, měli by jim být známi a měli by mít jejich důvěru.
Děkuji panu poslanci Ivanu Gabalovi. To byl zatím... není tomu tak. Pan kolega Milan Brázdil se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji panu poslanci Brázdilovi. Vzdává se, dobře. V tom případě nemám žádnou přihlášku do rozpravy a rozpravu mohu skončit. Pardon, omlouvám se. Pane zpravodaji, je tomu tak? Ale nejdříve vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Zahájil jsem hlasování číslo 48 a ptám se, kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu o obecní policii. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Má někdo návrh na jiný garanční výbor? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Garanční výbor byl schválen, a to výbor pro bezpečnost. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Má někdo další návrh? Prosím, pane poslanče.
Vzhledem k tomu, že se tato problematika týká obcí a měst, navrhuji výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Dobře, děkuji. Ještě nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Děkuji vám.
Ten termín červen je, aby ještě byly podány informace, můžou být průběžné informace a podobně.
Nikoho nevidím. Není tomu tak.
Takže máme tady pět bodů. Pan kolega Hovorka chce ještě dvě verze Akademie věd před připomínkami a asi zřejmě závěrečnou. Pak by se hlasovalo o bodu číslo 2, zkráceně forenzní audit na všechno. A bod číslo 5 je návrh kolegy Hovorky.
Táži se, zda má někdo návrh na úpravu, změnu, průběh procedury hlasování? V tom případě prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Nejprve vás tedy všechny odhlásím. Kdo je proti tomuto návrhu?
První bude protinávrh kolegy Hovorky.
Tento návrh byl zamítnut.
Potom bude původní návrh. Stanovisko souhlasné.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.
Termín neprodleně zadaný. Stanovisko kladné. Děkuji. Potom bude návrh kolegy Hovorky, zkráceně přehled všech fyzických i právnických osob včetně zaměstnanců, kteří byli u přípravy, výstavby a tak dále. Stanovisko neutrální.
Pan ministr stanovisko? Můžeme pokračovat. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Poslední bod je návrh kolegy Hovorky.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Myslím, že jsme se vypořádali se všemi návrhy usnesení. Tyto návrhy usnesení byly schváleny. Děkuji vám.
Poznámka třetí obecná je, co je vlastně úkolem nás poslanců. Mávat rukou, přijímat zde předložené návrhy? Nikoliv. Základní úlohou parlamentu je kontrolovat výkonnou moc. Což znamená také kontrolovat represivní složky moci a tímto chránit práva a svobody občanů. Moc je totiž hydra, která má tendenci se neustále roztahovat.
Já se velmi omlouvám, pane poslanče, ale poslanci, zejména na levici, zjevně nevěnují pozornost vašemu projevu.
Mně to zase tak moc nevadí. Přijdou akorát o moudra, která by mohla být v dalším životě užitečná.
Jsem za to placen. Děkuji.
A přitom velmi často navýšení těchto pravomocí nevede ke zvýšení bezpečnosti, ale naopak ohrožení práv a svobod občanů tímto způsobem může být vyšší a horší než případné ohrožení ze strany nějakého běžného narušitele. A v takové situaci prosím nejsme. Trestná činnost má nejméně dva poslední roky sestupný trend. Raději bych říkal obecní stráže. Předně bychom si měli ujasnit, co vlastně od obecní policie chceme. Otázka číslo dvě pak zní: Má se tato složka svými pravomocemi dále přibližovat k policii státní? Já osobně odpovídám na poslední dvě otázky záporně. A stejně si myslím, že by neměla suplovat policii dopravní. Její hlavní úkol by měl zůstat v oblasti preventivní. Strážníci by prostě měli šlapat chodník. Chodit po ulicích stále se znalostí lidí, kteří tam žijí. Kdo to tam bydlí? Aha, stará paní Nováková. Na vozovce jsou žluté štráfy, přestože čas od času tam někdo zastavil. V takovém případě jsem obešel okolní podniky, holičství, kadeřnictví, restauraci, pekárny. No a když se nikdo k tomu autu nepřihlásil, zavolal jsem městskou policii. Že by pozdravili - nepozdravili. Tvářili se důležitě, obcházeli auto, fotografovali a pak zastrčili za stěrač papírek a jali se nasedat do vozu. Jeden povídá: To se bude řešit ve správním řízení. Já mu říkám: Mně je úplně jedno, jak se to bude řešit. Já jsem vás povolal, abyste to auto odtáhli. Na to vás užije. Takže laskavě konejte. Kupodivu z nějakého záhadného důvodu mě zlegitimovali a nasedli do auta a jali se telefonovat. Dámy a pánové, takové služby očekáváte a chcete od obecní policie? Aby městský strážník mohl kdykoliv komukoliv dát dýchnout či popohnat ho na krev? Kdykoliv vstoupit do provozoven, do veřejných i neveřejných prostor nejen v provozní době, ale i mimo ni, a to i za použití síly, tedy v podstatě vykonat domovní prohlídku nebo prohlídku nebytových prostor bez souhlasu soudu, a to vše pod vágně formulovaným odůvodněním - lze míti důvodně za to, že... a tak dále.
Prosím, pane poslanče, máte slovo v rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Jestli to byl strážník, anebo jestli to byl policista Policie České republiky. Pokud zde bylo zmíněno, že trestná činnost má sestupný trend, tak já bych řekl, že statisticky sestupný trend má pouze evidovaná trestná činnost. Takže nenechme se uchlácholit tím, že statistika říká, že trestná činnost v celkových počtech klesá. Myslím, že by neměla ani práci Policie České republiky nahrazovat. A strážníci obecních a městských policií jsou právě ti, kteří jsou vidět v ulicích nejčastěji. Já jsem se s kolegou, který prošel jak policií státní, tak policií městskou, o tomto tématu bavil a on mně řekl, že to pravda není. Že to zase pouze novináři vytrhli z rozhovoru, který s nimi činil. Bylo zde zmíněno mým starostou obce, nebo města Trutnov, kolegou poslancem Adamcem, jak funguje Městská policie v Trutnově. A já mohu říci, že Městská policie v Trutnově je plnohodnotným partnerem Policie České republiky v městě Trutnov a spolupráce mezi těmito dvěma složkami je ku prospěchu všech občanů našeho města. A nikdo z policistů České republiky si neumí představit, že by v případě potřeby tam strážníci nebyli jako první, kteří dojedou, anebo obráceně, že by strážníci nebyli na místě kolikrát první před Policií České republiky. Problémem někdy bývá komunikace, ale to není o složkách, to je o lidech. Měření rychlosti. Pak máme dohromady devět stacionárních radarů, které zaznamenávají průjezd a následně si vás předvolají k projednání přestupku. Policie České republiky má jeden přenosný radar a jeden radar zabudovaný v autě. Pokud bychom je dovybavili i radary, které bychom odebrali městským policiím, každý policista by mohl mít svůj radar. Akorát nevím, jak by fungovaly, takže by to leželo někde ve skladech. Bylo také zmíněno, že strážník městské policie může měřit rychlost jízdy pouze na místech, ale také v časech, které má odsouhlaseny dopravní policií daného územního odboru. Vždycky to je místo, které je odsouhlaseno dopravní policií.
Druhý bod je poměrně obsáhlý s cílem, aby skutečně nebyly nějaké vytáčky. A myslím si, že ten, kdo bude vybrán na forenzní audit, tak nemáme problém například v hospodářském výboru se seznámit se zadáním tak, aby zjevně nebyla vynechána žádná část.